To byste možná mohl vědět. Nevím, jestli nás chcete táhnout směrem na východ, nebo směrem na západ. A teď k těm argumentům. - v květnu 2014 se rozhodne o náboru 130 pracovníků, které je třeba znovu proškolit. Anebo za dva. A výsledkem je co? A průtahy tady jsou.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty nové. Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a členové vlády: Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Prosím o klid, protože hladina hluku je velmi vysoká a pan poslanec Okamura má právo své argumenty přednášet v důstojné atmosféře.
Otázka, která mě nad touto novelou napadá, je, co je cílem a účelem této novely. Jde o zrušení sběren, nebo chceme zarazit vykupování kradeného materiálu? Co se nestalo? Proto říkám: Dejme lidem práci, pak ubude času na zlodějiny i motivace krást. Zakažme parazitování na chorobné nevyléčitelné závislosti na hracích automatech, zakažme tzv. výherní hrací přístroje a jejich internetovou obdobu, což bohužel přes opakovanou snahu Úsvitu, jak vidíme na této schůzi, nemá ve Sněmovně plošnou podporu. Děkuji za pozornost.
Ale bohužel se tady - a zase se ptám, kde se udělala ta chyba, když se meliorační zařízení nechala zpustnout? Je to otázka špatné privatizace? Je to otázka momentálního odklonu od nějakých rozumných cen? Kdyby nebyla jinde v Evropě, prosím. To je i otázka, která by měla být šířeji pojata vzhledem například k rozpočtu životního prostředí, protože zadržování vody v krajině není jenom otázka zemědělců, to je otázka daleko širší a s daleko širším pohledem by se také měla řešit. To je podle mého soudu jeden z největších úkolů této vlády. Alespoň strategii, alespoň nějakou základní koncepci v tomto směru připravit.
Nás trápí i udržení vody v krajině. Obnova rybníků, jejich čištění, bagrování a podobně. A to jsem zatím taky nikde nezachytil.
Děkuji za dodržení času.
V roce 2009 Ministerstvo financí udělalo prokazatelně chybu, když se na základě zvýšení spotřební daně na naftu a na benzin dívalo jako na nějakou statickou hodnotu. Úředníci Ministerstva financí to vnímají neustále stejně. To není výpočet Milana Urbana, ale to je výpočet Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Nikdo nikdy z Ministerstva financí žádnou analýzu neudělal, jen takovou, že vždy vynásobil prodané litry v České republice nějakou hodnotou a z toho vycházel, o kolik bychom přišli, když snížíme případně spotřební daň. S těmi velkými nádržemi to není žádný problém. To mi opravdu nedává smysl. To jsou ty bagety a já nevím co, které se prodávají na čerpacích stanicích. Z tohoto pohledu samozřejmě Ministerstvo financí dnes má výhrady k tomu návrhu, protože úředníci připravují stále stejný pohled. Ale pokud by to bylo s nulou, tak je to pořád výhodné pro občany České republiky a pro firmy v České republice. Jak se rozhodnete, dámy a pánové, to se samozřejmě uvidí. A teď poznámka legislativní. Tak tak činím, abych naplnil všechny legislativní povinnosti.
Nyní dvě přednostní práva.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl krátce vyjádřit k návrhu kolegy Urbana.
Mám tady faktické poznámky, ale to bylo asi při hlasování - pan kolega Votava, Zaorálek a Šincl. O jak dlouhou?
Tak tady chybí zásadní věci, které jsou pro nás jako pro opozici důležité, abychom takovému zákonu mohli vyjádřit souhlas, a proto jsme celý tento zákon nepodpořili.
Skončilo údobí mezi jednotlivými body a budeme pokračovat v našem programu jednání, a to bodem číslo Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku a z místa také nikoho nevidím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj?
Děkuji za slovo.
Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Hlásí se pan předseda, poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ovšem, co je důvodem vracení spotřební daně z nafty? Když tedy chápeme nutnost snížit spotřební daň pro zemědělce, jak to, že nechceme vidět likvidační účinky vysoké daně v jiných oblastech? Praxe by ovšem byla dramaticky jiná. Razantní snížení cen pohonných hmot by znamenalo také razantní růst jejich prodeje. Tak jako dnes naši šoféři...
Pane předsedo, ještě chviličku vás přeruším. Požádám Sněmovnu o klid, abyste mohl v pořádku přednést svůj příspěvek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Tak jako dnes naši šoféři tankují v zahraničí, tak by naopak cizinci hromadně tankovali u nás. Snížení ceny dopravy by se odrazilo na cenách prakticky všeho zboží v České republice. Pokles cen znamená růst hodnoty reálných mezd a důchodů. Jak mnozí vědí a v naší vládě někteří možná alespoň tuší, cílem našeho snažení v Úsvitu není plošně škrtat či přepisovat číslice v rozpočtu, ale rozhýbat ekonomiku naší země. A tady se malinko začínáme rozcházet. Věřte, že země na tom neprodělá, a proto bych vás také prosil o podporu toho pozměňovacího návrhu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
V čem vidíme obrovský problém, je, že to je parketa pro daňové úniky. Je to přesně v rozporu s tím, co říkal pan ministr financí. Takže my jsme zaplatili politickou daň za to, že jsme prosadili zrušení zelené nafty, vy ji zase zavádíte. Je to vaše právo, ale jenom chci říci, proč my budeme hlasovat proti.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Velmi krátce k zelené naftě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, náš postoj vůči zelené naftě zní - nebuďme papežštější než papež. Dokud mají ostatní zemědělci ve většině zemí Evropské unie privilegia a výsady jako dnes, máme na výběr. Buď budeme ty naše také trochu podporovat, nebo neobstojíme v konkurenci a o vlastní zemědělskou produkci prostě přijdeme Já myslím, že dnes je víc než jasné, že naše zemědělství se propadá. Teď nediskutujeme o tom, jestli chceme být soběstační v některých komoditách, ale neustále se jeho podíl v hospodářství snižuje. Jde také o údržbu naší české krajiny. Jde o potravinovou bezpečnost republiky a hlavně jde o více než 100 tis. pracovních míst, která se většinou nacházejí v lokalitách, kde už ani alternativní možnost zaměstnání neexistuje. Jedná se hlavně o český venkov. Jednou neúroda, podruhé propad světových cen, několikrát za dekádu čelí naši zemědělci spolu se svými kolegy z ostatních zemí hrozbě zániku, a náš stát nesmí dopustit, aby to byli právě ti naši občané pracující v zemědělství, kteří půjdou tentokrát z kola evropské konkurence ven.
Nyní se přihlásil pan poslanec Petr Bendl, poté pan poslanec Milan Urban.
Já jsem tu ruku měl nahoře už hodně dlouho, ale váš zrak spočíval někde jinde, což vám nevyčítám, nemůžete vidět úplně všechno. Jestliže někomu odpustím část daně, tak ho vlastně dotuji. Dovedeme si představit svět bez dotací. Dovedeme si představit Evropu bez dotací. Dovedeme si představit Českou republiku bez dotací. Mluvím o zemědělství, aby bylo jasno. Musela by to být minimálně celá Evropa, aby Česká republika mohla existovat bez dotací. A v té situaci vzhledem k tomu, jak docela podrobně znám stav českého zemědělství, tak by český, moravský a slezský zemědělec byl králem přinejmenším na evropském trhu a nemuseli bychom řešit různé problémy. Ale v různých zemích máme různé výchozí podmínky. Naším cílem je, aby ty výchozí podmínky pro všechny zemědělce v celé Evropské unii byly alespoň přibližně stejné nebo podobné, aby i český, moravský a slezský zemědělec, lesák, rybníkář se nemusel cítit poněkud diskriminován.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já chci znovu zdůraznit to, co tady proběhlo při debatě ve druhém čtení, že nikdy nezměříme, jestli se nafta nalije do traktoru, nebo do osobního auta. To je první poznámka, o které je potřeba, abyste věděli. Chceme podpořit malé a střední a chceme podpořit živočišnou výrobu zejména. Protože tam - pro pana kolegu předřečníka nebo předpředřečníka - tam jsou pracovní příležitosti. Ne na těch lánech tisíce hektarů řepky. Tahle věc se mění. Velmi se změnila za poslední dva roky. Zároveň chci říct, že jsou tady i jiné priority, které zemědělství má. A je to problematika sucha, která téměř není řešena. Je to problematika podpory živočišné výroby a samozřejmě kvality potravin a všeho, co s tím souvisí.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. S přednostním právem se přihlásil pan poslanec Pavel Kováčik jako předseda poslaneckého klubu.
Paní a pánové, na konto předřečníka musím říci, že jsem rád, že představitel ODS začíná myslet trošku komplexně. Jen chci připomenout, že zemědělství jako takové funguje jako jeden nedílný systém. Rostlinná i živočišná výroba. Většinou ano. I tam ta podpora takováto je. Co se týká podpory živočišné výroby. A mně nemůže nikdo vyčítat, že jsem si toho nevšímal jako zootechnik od počátku, co jsem v Poslanecké sněmovně. A nemyslím si, že by to bylo proto, že někdo potřebuje podpořit lány řepky. To také je velmi zjednodušený pohled.
Došlo k velice negativnímu rozdílu v ceně pohonných hmot mezi Českou republikou a okolními státy a byl poškozen domácí trh.
Nyní s faktickou poznámkou Milan Urban, potom s přednostním právem pan předseda klubu ANO Faltýnek.
To jsem si celkem dost jasně jist.
Děkuji i za dodržení času. Pan ministr nemá zájem. Pane zpravodaji, máte závěrečné slovo. Prosím. Hlasovat začneme, až se ustálí počet přihlášených poslanců. Nesouhlas. Kdo je proti? Jiný návrh nebyl přednesen. Budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 66 a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Tento návrh nebyl přijat.
Jinak ještě doplním, že zůstává tedy v platnosti ta původní senátní verze, která pouze rozšiřuje pravomoci krajského úřadu.
Návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat.
Jako poslední bychom hlasovali o zákonu jako o celku.
Vysvětlím, proč jsme hlasovali proti tomu původnímu návrhu, přestože jsme chtěli tento návrh podpořit. I tam je hodně zastánců těch, kteří si myslí, že samospráva si s tím poradí lépe než úředníci krajského úřadu.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
Dámy a pánové, doufám, že jste si vědomi dopadu, který to bude znamenat. Doufám, že jste si vědomi toho, co bylo schváleno. Co mně ale rozum nebere, proč tady jste hlasovali, řada z vás, proti legislativně technickým připomínkám. To jsou věci, kdy se doplňují chybějící čárky, nemění se význam, proto se jmenují legislativně technické. To jste tedy fakt ukázali svaly.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já bych jenom řekl, proč hnutí Úsvit také v tomto případě hlasovalo pro. Pro nás byly velmi důležité pozměňující návrhy pod bodem A, na které jsme čekali, jak dopadnou.
Děkuji. Posledním přihlášeným v této fázi je pan poslanec Kučera.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych opětovně odmítnout způsob, jakým projednáváme tak důležitou novelu zákona o odpadech, která naprosto zásadním způsobem ovlivní život našich občanů i obecních samospráv.
Dobrá.
Proč se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo jít touto cestou? Výmluvy na Evropskou unii opět nejsou pravdivé. Navíc mi do dnešního dne ještě nikdo neodpověděl, proč v zákazu skládkování jdeme opět nad rámec požadavků Evropské unie. Zákaz skládkování spalitelných odpadů totiž v evropských směrnicích není. Proč tedy dnes schvalujeme novelu zákona o odpadech, zakazujeme skládkování, když to Evropská unie nevyžaduje? Bohužel ta odpověď se začíná nabízet. Tento návrh už delší dobu v Evropské unii neúspěšně prosazuje lobby spalovacích firem. Vehementně u nás za ně lobbuje také Teplárenské sdružení. Není divu. Pozměňovací návrh totiž znamená, že zákon přikáže městům a krajům, aby teplárenským společnostem musely dát zakázky na likvidaci odpadů. Opravdu to chceme, aniž bychom věděli, kolik to bude stát naše občany, naše obce? Opravdu chceme jít nad rámec evropské směrnice a dát zakázku teplárnám?
Já se vás ptám, co chcete navrhnout. Tím pádem fakticky pan poslanec Stanjura a poté pan poslanec Kováčik.
Děkuji za slovo. Ale ptám se, kde je tady napsáno, že nemůžeme diskutovat o ničem jiném, a ptám se, kde je tady napsáno, že je pevně daná struktura vystoupení, že jako za a) zazní návrh a za b) zazní zdůvodnění.
Ale samozřejmě nic nebrání komukoliv uplatnit námitku.
Jen ho chci upozornit za nás všechny, že každý klacek má dva konce a že se může stát, že v nějaké bližší či vzdálenější budoucnosti se podobně uplatní ten jednací řád na kohokoliv jiného. To znamená, ať přijde, kdo přijde, může mluvit jen tak, jak teď předvedl pan předseda. Čili třetí čtení se tím doopravdy velmi zkrátí.
Proto se vám všem opravdu omlouvám. Děkuji za pochopení.
Děkuji, to je námitka proti záznamu o hlasování, o kterém rozhodneme hlasováním bezprostředně, pane předsedo.
Já jsem se přihlásil s přednostním právem, vy jste mě viděl a nedal jste mi úmyslně slovo s tím, že je přihlášen pan poslanec Šincl. Jednací řád takový postup neumožňuje.
A za druhé já jsem vás ani správně neměl nechat vystoupit, protože o procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy. My jsme tedy vyhověli námitce pana kolegy Šincla a budeme tedy hlasovat znovu o pozměňovacím návrhu, který přednesl pan poslanec Urban. Budeme tedy opakovat hlasování o námitce pana poslance Šincla. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím pan předseda klubu ODS.
Já chci jenom říct, co jste udělali. Vy jste si vzali pauzu na to, abyste sehnali další poslance. Nikdo nezpochybnil. Přijali jsme ten zákon výraznou většinou - říkám, já jsem hlasoval proti -, takže i proti vůli části opozice. Nikdo nezpochybnil hlasování. Dá, když je to bezprostředně. Nic takového se nestalo. My se musíme poradit, jak budeme postupovat u dalších bodů dál, když vy si tady z toho děláte trhací kalendář, nechcete respektovat výsledky hlasování. My za to nemůžeme, že jste zapomněli zpochybnit hlasování v okamžiku, kdy to jednací řád a zákon připouští, to znamená bezprostředně. To jako fakt je poměrně komické, ale Večerníček se vysílá o něco později než ve 13.28, když chceme veřejnosti vykládat nějaké pohádky.